A snažil jsem se udělat i nějaké pořadí těch kamionů. Shrnu to ještě jednou. Analýza byla poměrně podrobná. Snažil jsem se to i statisticky, nebo oni se to snažili statisticky vyhodnotit. Běžně jsme zachytili to, že kamiony jely na dálnici ve všech třech pruzích a předjížděly se v tom levém pruhu, i když tam byly tři pruhy. Já jsem to tady říkal. Kolik eviduje ministerstvo udělení řidičům kamionů za nebezpečné předjíždění na dálnici za období říjen, listopad. Dá se shrnout de facto do jednoho čísla: nula, z analýz ministerstva. Tím pádem mám pocit, že řešíme něco, co v podstatě obě ministerstva nevnímají absolutně jako problém, protože kamiony žádné přestupky nepáchají, dodržují dopravní předpisy.
Ale proč ne? To ale nevylučuje oba dva pozměňovací návrhy. Další pozměňovací návrh se týká toho, že se stát chce dopředu vyviňovat a zbavovat odpovědnosti za chybný postup při stanovení daní. To není fér vůči daňovým poplatníkům. A můj pozměňovací návrh si klade za cíl toto alespoň částečně napravit. Můj pozměňovací návrh se bude snažit narovnat podmínky pro všechny daňové subjekty. Další pozměňovací návrh se netýká přímo změn, které přináší novela daňového řádu, ale reaguje na to, co jsem říkal na začátku o zmenšování tolerance a zvyšování přísnosti vůči podnikatelům, a to se týká i šibeničních lhůt. Proto navrhuji prodloužit tuto lhůtu z pěti na patnáct dnů. Předposlední návrh se týká přiznání daně z nemovitosti. Přesto každý takový poplatník, jak jsem říkal, musí opět přijít na úřad a vyplňovat nijak úplně jednoduché daňové přiznání. Zdůrazňuji, že se jedná o možnost volby. Jedná se tedy o volbu daňového poplatníka. To by měla být dostatečná lhůta na to, aby se to naprogramovalo. Právě při překročení limitu nastává rapidní zvýšení administrativní zátěže podnikatelů a živnostníků spojené s placením daní, o kterém jsem mluvil v úvodu. Při překročení limitu DPH rostou časové, ale i finanční náklady na administrativu, kterou musí takový podnikatel pro stát udělat. Malým živnostníkům, pro vaši informaci, stačí mnohdy jedna jediná výjimečná zakázka za rok a spadnou do režimu DPH, a tedy do této zvýšené administrativy. Zvýšením limitu bychom značně ulevili podnikatelům, a to za malou cenu skutečně jednotek miliard korun rozpočtu, což v rozpočtu není tak vysoká částka, a navíc tyto peníze živnostníci samozřejmě použijí dál ve svém podnikání. Takový stimul v době zpomalování ekonomického růstu naše země a naše hospodářství potřebuje. Já jsem stejný návrh předkládal při projednávání daňového balíčku. Paní ministryně, mě velmi mrzí, že ministerstvo opětovně návrh odmítalo s odkazem na evropské právo, přitom jsme vám pro inspiraci uváděli příklad Slovinska, které požádalo o zvýšení hranice v červenci 2012, a v lednu 2013 bylo vydáno rozhodnutí Rady Evropy o povolení zvýšení této hranice, což je pět měsíců. Rozhodnutí o Slovinsku potvrdilo možnost členských států požádat o zvýšení prahové hranice až na 100 tisíc eur. Takže opravdu nerozumím tomu, proč ministerstvo pořád opakuje, že to nejde kvůli Evropě, že to nejde kvůli Evropě, že to nejde kvůli Evropě. Podle mě se za to ministerstvo pouze schovává.
Ministerstvo financí se na rozpočtovém výboru obhajobě tohoto návrhu věnovalo mimořádně pečlivě na několika stranách. Bohužel musím říct, že všechny tyto argumenty jsou liché. Nechci zdržovat jejich podrobným vyvracením. Řeknu jenom ten hlavní. Nicméně v návrhu zákona samém je popsáno, a zákon to předpokládá, že zálohy budou vypláceny až v rámci kontrolní činnosti, kde žádná lhůta uvedena není. To znamená, že v rámci vyhledávací činnosti se ta částka zálohy nestanovuje. Ta se stanovuje až v rámci kontrolní činnosti. Argument Ministerstva financí je tady zcela lichý. Těch 15 dní bude velmi drahých pro každého živnostníka, pro každého středního podnikatele. Ale je tomu skutečně tak. Předkládám tedy jediný pozměňovací návrh, o jehož podporu prosím. Je mi úplně jedno, zda projde můj pozměňovací návrh, nebo jiný na stejné téma.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, na začátek bych chtěl říci, že jsem rád, že již vládní návrh obsahuje můj dříve předkládaný návrh na prodloužení lhůty pro elektronicky podávané daňové přiznání, což má pozitivně motivovat občany k využívání digitální komunikace se státem. Teď bych chtěl ještě krátce okomentovat pozměňovací návrh, který má za cíl, aby automaticky bylo odstraněno rodné číslo z daňového identifikačního čísla u nově přidělovaných DIČ. Rodné číslo je jeden z nejcitlivějších osobních údajů, lze ho zneužít například při sjednávání úvěru a podobně. Vládní návrh sice umožňuje změnu DIČ, ale mám za to, že v době, kdy pomalu nezveřejňujeme celá jména v některých případech za účelem ochrany osobních údajů, by všechna nově vytvořená DIČ již rodné číslo obsahovat neměla. Samotné přijetí pozměňovacího návrhu umožní určit si ministerstvu identifikátor, který uzná za vhodný. Teoreticky tak může i nadále pokračovat s praxí vydávání rodných čísel, ale už to alespoň nebude jasně definováno v zákoně. Je zvláštní, že číslo ve tvaru rodného čísla nedojde, zatímco číslo v jakémkoli tvaru dojít má. Počet náhodně generovaných obecných identifikátorů může být už z povahy věci vždy větší než počet rodných čísel. Řešením tohoto problému je tedy pouze otázkou drobné změny algoritmů užívaných ke generování obecného identifikátoru. O komplexním řešení se hovoří již více jak deset let a nedávno byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, který komplexní řešení nahrazení rodných čísel opět odkládá. Schválně. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vládní návrh zákona, kterým se mění daňový řád, směřuje k několika změnám v oblasti lhůty u daňového odpočtu při neoznámení vyměření nebo doměření, které jsou všechny vždy na úkor daňových subjektů, aniž by k tomu byly legitimní důvody nebo aniž by byly změny uvedené ve vládním návrhu zákona přiměřené, vhodné a nezbytné. Jde tady zejména o oblast úroků hrazených správcem daně v souvislosti s jeho neoprávněným jednáním. Stát prostřednictvím jednotlivých změn v uvedených oblastech snižuje prostor daňovému subjektu, zvláště v oblasti stanovení a vymáhání daní a v oblasti vrácení vratitelných přeplatků. Bez většího odůvodnění je ve vládním návrhu zákona zcela vypuštěn úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě neoprávněného vymáhání, když právě neoprávněné vymáhání patří do oblastí, které nejcitlivěji daňové subjekty negativně zasáhnou. Nemají pak mnoho možností, jak negativní následky takového neoprávněného jednání správce daně zvrátit, či alespoň zmírnit.
Čili vám se stane drobná nehoda na dálnici, vy odstavíte vozidlo, víte, že nikomu se nic nestalo, je to drobná škoda, zavoláte svojí pojišťovně, ona vám řekne samozřejmě, posíláme vám odtahové vozidlo, přijede policista a řekne ne, ne, ne, hezky volej zpátky pojišťovnu, ty do toho nemáš co mluvit, protože je tady jiný zákon, který říká, že to musíme zajistit my a my musíme volat konkrétní odtahovou službu tady a tady. Chápete tu absurditu toho návrhu? Celá republika má nějaký systém, který tady dlouhodobě běží, a teď se zavede něco nového. A bude koho bít. Takže zkusme se nad tím zamyslet.
Děkuji za vystoupení, ale nyní máme faktickou poznámku pana Josefa Kotta a řádně přihlášenou paní Věru Kovářovou. Takže nejdříve pan poslanec Josef Kott s faktickou poznámkou... Dobře, takže v tom případě paní kolegyně Kovářová, kolega Kott ještě posečká. Ale také, paní poslankyně, než vám udělím slovo, zase žádám sněmovnu o klid! Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní pan poslanec Josef Kott přihlášený s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já jsem se samozřejmě panu předkladateli Dolínkovi omluvil, protože mou snahou nebylo shodit ten zákon nebo vracet ho zpátky do druhého čtení. Já jsem tam nedával nic, co by tam bylo navíc. Takže nějaké věci o tom, že někoho upřednostňujeme, když to udělá asociace do 30 minut, tak to tam pořád zůstává, ale ta asociace to v mnoha případech nebyla schopna vyřešit ani do několika hodin.
To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ptám se na závěrečná slova. Návrh na zamítnutí nepadl. Návrh na opakování druhého čtení, ten padl, čili musíme o něm hlasovat ještě předtím, než bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které ovšem nejsou. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o vrácení návrhu do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl vrácen do druhého čtení. Tím jsme pro dnešek vyčerpali třetí čtení, která měla lhůtu pro projednání, a vrátíme se do bloku druhých čtení, která jsme zahájili včera.
A já se snažím být optimistou a doufám, že se aspoň některé ledy na ministerstvu pohnou. Dámy a pánové, to bylo deset pozměňovacích návrhů. Děkuji za jejich zvážení.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji pěkně za slovo. Hezké poledne, dámy a pánové. Zopakuji tři hlavní důvody, proč si myslím, že bychom daňový řád v té novelizované podobě neměli schvalovat. Předtím uvedu takový ten zastřešující důvod. Na základě této úvahy se dívám na tento zákon a ptám se, jestli ta novela zákona pomůže tomuto sektoru podnikatelů ještě snadněji rozvíjet Českou republiku, ještě snadněji nechat bohatnout ostatní občany České republiky, ještě dál posunovat Českou republiku směrem dopředu. Tou první je už tady často zmiňované prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu DPH ze 30 na 45 dní. Opravdu je pravdou, že tímto budou poskytovat naši podnikatelé státu bezúročný kontokorent na úkor svého vlastního financování. Místo toho ministryně financí přichází s prodloužením lhůty na 45 dní. My s paní ministryní tady často mluvíme o žebříčku Doing Business, a jak je u nás daňový systém komplikovaný a složitý a že nás to sráží v té daňové oblasti v tom celkovém žebříčku Doing Business, a postavení České republiky směrem dolů jak u stavebního řízení, tak právě u daní. Místo abychom na to reagovali tím, že tu dobu budeme zkracovat, tak si Ministerstvo financí tady chce vytvořit prostor a dobu ještě delší. Nerozumím tomu a je to podle mého názoru hloupost. A neměli bychom tento bod v navržené novele podpořit. Tato toleranční lhůta se vypouští. Rovněž je to samozřejmě krok nepřátelský vůči podnikatelům, krok nepřátelský vůči podnikatelskému prostředí. Je to úsměvné, když si uvědomíme, že je to stát, který v řadě oblastí není schopen plnit své vlastní lhůty, který některá rozhodnutí uskuteční se zpožděním, které je v rozporu se zákonem i v rozporu často se zdravým rozumem. Ve chvíli, kdy drží neprávem peníze daňového poplatníka, tak se má snížit úrok, který stát vyplatí poté zpětně tomu daňovému poplatníku, kterému zadržoval peníze, které státu nepatří a které opět ten podnikatel mohl používat na rozvoj své firmy, na rozvoj svého podnikání. Čili vrátím se úplně na začátek. Že to je zákon namířený proti podnikání, namířený proti podnikatelům a jako takový bychom ho neměli podpořit. Já mám připraveno, nebo podpořím samozřejmě celou řadu pozměňujících návrhů, které tyto tři body řeší. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, budu hovořit s vědomím toho, že jsem tedy vládní poslanec, koaliční poslanec. Nicméně si neodpustím, a to je také, proč vystupuji, určitou připomínku k daňovému řádu. Koneckonců paní ministryně tu moji připomínku slyšela již na rozpočtovém výboru, takže pro ni to nebude nic nového.
Proto tedy tento náš pozměňovací návrh ze shora uvedených obecných důvodů směřuje jednak proti delší lhůtě u daňového odpočtu při neoznámení vyměření nebo doměření, jednak proti způsobu stanovení a výši úroku z neoprávněného jednání správce. Pozměňovací návrh tak směřuje ze shora uvedených důvodů k zachování současného stavu, kdy byla uvedená lhůta v délce 30 dní, nikoliv v délce 45 dní, jak je navrhována vládním návrhem zákona. Podstatné na našem návrhu je také to, že zakotvuje tuto přirážku přímo v zákoně, nikoli v nařízení vlády. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Skopeček.
Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Pod pojmem daňový řád si mnoho lidí představí nějaký metodický pokyn pro účetní, daňové poradce a berní úřady. Ale to je veliká mýlka. Daňová pravidla jsou totiž ta, která určují podnikatelské prostředí. A nejedná se jenom o administrativní zátěž. Jedná se i o způsob jednání státní moci k občanům, k podnikatelům a daňovým poplatníkům. Ronald Reagan kdysi říkával: První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy. Stávající vláda se dlouhodobě a plánovitě chová právě opačně. Místo ochrany občanů, jejich práv před státní mocí se zde znovu dostávají ke slovu tendence k ochraně státní moci na úkor občanů. A předložená novela daňového řádu a ostatních daňových zákonů je toho zářným příkladem. Na jednu stranu vláda plánovitě snižuje toleranci k chybám podnikatelů, zpřísňuje pokuty a sankce, a na druhou stranu zvyšuje pravomoci státní moci a zavírá oči před chybami této státní moci a úředníků. Tím vytváří nepřátelské podnikatelské prostředí a roli podnikatelů v naší společnosti snižuje na evidenční číslo, jehož jedinou úlohou je roboticky a bez chyb platit daně. Stát lidem neslouží, ale snaží se je řídit. A tato novela je ukázkovým příkladem tohoto přístupu. Na jednu stranu stát se snaží rušit pětidenní bezúročné období pro pozdní platbu daně, ruší pětidenní toleranci pro podání daňových přiznání daně z příjmu a daně z nemovitosti. Už nebudeme mít úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze z nesprávně stanovené daně. Vidíte ten významový posun? Protože stát, a zejména Finanční správa je zřejmě neomylná. Alespoň podle té nekritické obhajoby paní ministryně financí k některým nadužíváním pravomocí Finanční správou. A že jich za poslední dva roky bylo! Zkrátka se jedná o novelu, která vychyluje opět jazýček vah od podnikatelů ke státu. Posunutí okamžiku vratky odpočtu bezpochyby zhoršuje cash flow a řízení finančních toků daňových subjektů, což důvodová zpráva taktéž otevřeně přiznává. Celkový dopad tohoto kroku na podnikatelské prostředí bude jednoznačně negativní, jelikož se podnikatelům v krajním případě nemusí dostávat disponibilních prostředků, naopak si sami budou muset finance půjčovat. Těm nejvíce tento návrh zkomplikuje život. Celkově si takto jednorázově a opticky polepší veřejné rozpočty o 24 mld. Argumentace, která tady zazněla, zazněla na rozpočtovém výboru od paní ministryně, že Finanční správa potřebuje více času pro plánování údajů, neobstojí. Když se zavádělo kontrolní hlášení, tak také Ministerstvo financí argumentovalo, že to povede ke zrychlení procesů na Finanční správě. Shodou okolností se bude jednat o výsledek kalendářního roku před volbami. Před volbami si opticky vylepšit výsledek hospodaření uzavřeného kalendářního roku. Cílem státu by nemělo být za každou cenu zpřísňovat a zmenšovat toleranci, ale naopak respektovat vůli podnikatelů a občanů splnit svoje daňové závazky vůči státu a zachovávat stabilní daňové prostředí. Zrušení tolerančních lhůt znamená jen zbytečné další klacky pod nohy daňovým poplatníkům. A úplně zbytečně!
Ta úprava proběhla za několik let třemi změnami. Pak je tam ten strop. Protože jsem si vědom toho, že Ministerstvo financí asi nebude úplně šťastné z tohoto pozměňovacího návrhu, tak jsem připravil dvě varianty. Já je, avizuji, načtu je potom v podrobné rozpravě a prosím o jejich podporu.
Pokračovat budeme vystoupením pana poslance Ferjenčíka, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
On má, řekněme, dvě části. To samozřejmě plně podporujeme. Podporujeme, aby vznikl jeden uživatelsky přívětivý portál, kde budou moci daňoví poplatníci platit všechny daně, a my navíc ještě tedy podporujeme, aby skrz to mohli platit i sociální pojištění, výhledově ideálně i zdravotní pojištění. Dále předkládám pozměňovací návrh, který se věnuje problematice zajišťovacích příkazů a problematice odškodnění firem v případě, že se staly terčem nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu. Já navrhuji, aby v takovém případě měly nárok na dvojnásobný úrok proti úroku běžnému. Myslím si, že zvláště u zajišťovacích příkazů, které mají potenciál zlikvidovat fungující firmu, by měli být úředníci daňové správy extrémně obezřetní. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, stejně tak prosím o podporu mého návrhu na zachování toleranční lhůty, kterou podpořil rozpočtový výbor.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, nechci zdržovat tím, že bych tady opakoval argumenty, které tady padly ať již od paní poslankyně Kovářové, či od pana poslance Ferjenčíka. Pouze si povzdechnu, že je velká škoda, že nemůžeme říct, že tenhle návrh zlepšuje podnikatelské prostředí. Kdyby nebylo těch několika min, které tam byly vloženy, ať už co se týče úroků nebo snížení toleranční doby, ale především prodloužení doby na vratku DPH, tak bychom teď mohli jako opoziční poslanci říci: děkujeme, ten návrh skutečně je přátelský a zlepšuje podnikatelské prostředí. Takhle musíme bohužel říct, ten návrh zajisté přátelský je, ale přátelský je především vůči úředníkům Finanční správy a pro jednorázové vylepšení státního rozpočtu. Jinak celková bilance podnikatelského prostředí je minus.
Je to zákaz tranzitní jízdy. Myslím si, že ty případné argumenty je ještě možné dopracovat v rámci pozměňovacího návrhu v Senátu. A chtěla bych říct, že tento pozměňovací návrh je opravdu pro starosty a hejtmany klíčový, a chtěla bych vás požádat, ať už to bude u tohoto sněmovního tisku, nebo u toho následujícího, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Adamce, potom Birkeho a Polanského. Máte slovo.
Děkuji. Za dopravu v České republice je odpovědné Ministerstvo dopravy. Vím, o co se jedná. Nicméně znovu opakuji, nehrajme si tady na legislativce. Vůbec nemáme dopad na podnikatelské prostředí, dopad na řadu dalších problémů, které s tím budou souviset, s tímto v tuto chvíli zajímavým nápadem, jak tomu pomoct. To je prostě realita.
Jenom k té malé poznámce předřečníka pana poslance Vondráka. Neříkejte o nás bez nás! Já už jsem na to fakt alergický, protože každý říká: socani to vymysleli, ANO to vymyslelo, lidovci to vymysleli. Ne, bylo to koaliční rozhodnutí! Prosím, neříkejte, vaším prostřednictvím, že to bylo o nás bez nás.
Já bych si ještě dovolila reagovat faktickou poznámkou na své předřečníky. Zároveň i iniciovalo právě řešení této věci. A ohledně pana Birkeho, také prostřednictvím pana předsedajícího. Nic jiného bych si nedovolila. Tím, že to otevřel pan Adamec, tak jsem si dovolila na to reagovat, a je v tuto chvíli jasné, že to samé nebudu opakovat u dalšího sněmovního tisku, a myslím si, že ta dohoda, která padla na hospodářském výboru ohledně zaparkování tohoto sněmovního tisku, platí. Znovu říkám, pan Adamec se tady k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřil, proto jsem k němu vystoupila, proto jsem řekla ty věci, a nebudu je opakovat u toho dalšího sněmovního tisku, který předkládá pan Dolínek.